Děkuji za slovo. Jen velmi krátce. Já nevím, jestli jsem to správně pochopil, snad ano, a jsem rád, že se ty věci vrátí zpátky do výboru, kde otázky obrany a bezpečnosti se mají projednávat.
Děkuji panu kolegovi Chalupovi. Pan poslanec Fiedler není přítomen a místo pana poslance Černocha pan poslanec Kádner.
Můžeme říkat, že válka v Evropě začala útokem na Charlie Hebdo nebo v Paříži nebo v Bruselu. A já říkám, že válka proti Evropě začala dávno, nejpozději v dubnu 1999 napadením Jugoslávie. Spojeným státům americkým nemůže vyhovovat půl miliardy ekonomicky činných lidí s vysokou životní úrovní, s technologiemi, které jsou obdobné jako ve Spojených státech, a 350 milionů Američanů se samozřejmě bojí takové konkurence. A v rámci budování multipolárního světa není nic jiného možné. Ano, už se to vyplatilo, dvakrát. My jsme nyní ve stejné situaci. A my se budeme bavit, promiňte mi, o tom, jestli jsme dostatečně přijali s poklonou kapitulační dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem. To je kapitulace! Vážené dámy, vážení pánové, není možné přikyvovat na to, že aby splnil spojenecký stát v rámci Severoatlantické smlouvy, tedy Turecko, že bude dostávat peníze od ostatních, že bude plnit své povinnosti k ochraně vlastní státní hranice, a to ještě hranice mezi Evropou a Tureckem. Prohlášení, které jsme slyšeli, že nejdříve NATO nemáme do toho vůbec zapojovat, že se NATO netýká migrační vlna, je přece nesmyslné. Stejně tak bylo nesmyslné a nepravdivé, že NATO není schopno uhlídat vnější schengenskou hranici. Prosím vás, to je směšné prohlášení! Nejsilnější armády světa nejsou schopny pohlídat hranici mezi Tureckem a Řeckem? Námořní hranici ve Středozemním moři? To je směšné prohlášení! Tomu nemůže uvěřit ani největší hlupák! Příčina krize přece tkví ve vyvolané válce v Afghánistánu, v Iráku a ve vyvolané válce v Sýrii. Protože migrační vlna nepostihuje Spojené státy americké. Migrační vlna postihuje Evropskou unii včetně České republiky. V tomto ohledu tedy je třeba říct, že je naší povinností jako českých politiků, a já o to žádám předsedu vlády, aby jasně definoval zájem České republiky, zájem shodný s ostatními zeměmi osmadvacítky, že je třeba řešit příčiny krize. Že je potřeba odmítnout všechny falešné argumenty o tom, že je možné bez toho, aniž by došlo k mírovému urovnání v Sýrii, byť třeba vojenskou silou pod patronací OSN, najít cestu k tomu, že tito lidé, kteří utíkali před válkou, se budou moci vrátit. To je naše povinnost. Ne přemýšlet o tom, jestli kvóta je taková nebo maková. Promiňte mi, to je, jako když budete chtít zalepovat lepicí páskou díru, kterou udělal kulomet. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že skutečným zájmem je definice zájmů České republiky, definice zájmů Evropské unie na tom, aby se vyřešila tato krize. A prosím, buď se budeme starat o skutečně vážné věci, nebo si tady budeme vytírat zrak. Já podotýkám, že ty citáty jsem uvedl zcela záměrně, abychom si uvědomili, v jaké jsme situaci. Já nemohu říct, že jsem spokojen s návrhy na usnesení, které jsou zatím předloženy, ale v každém případě myslím, že tři jsou k nepodpoře, ostatní k podpoře jsou, protože vedou k tomu, že minimálně eliminujeme alespoň část toho nebezpečí, které čeká české občany.
Já vám děkuji, pane místopředseda.
Dovolte, prosím ještě, abych vás požádala o trpělivost. Navrhujeme toto: Za druhé: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie. Za čtvrté: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranici schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie. To je naše usnesení. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Já bych si dovolil tedy přečíst to usnesení za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, o kterém by hlasovala Poslanecká sněmovna
Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu a ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Přikročíme - poprosím pana zpravodaje, aby přednášel návrhy jednotlivých usnesení, a já o nich dám jednotlivě hlasovat. Poprosím pana kolegu Okamuru, abych nemusel přerušovat jednání, aby poskytl návrh svého usnesení. Prosím, ptám se - má někdo nějaké výhrady proti tomuto postupu? Pan poslanec Pilný.
Takže já se k němu přidávám.
Teď jsme se bavili pouze o pořadí těch usnesení, ale o každém usnesení se bude hlasovat po bodech, tak jak požadoval pan předseda Kováčik. Má někdo problém s pořadím? Je nutno hlasovat o pořadí těch usnesení tak, jak to přednesl pan zpravodaj? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Prosím, aby pan zpravodaj vždycky přednesl jednotlivý bod návrhu a pak jsem o něm dali hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.
První bod: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky oceňuje dosavadní kroky a návrhy vlády České republiky na řešení problematiky migrační krize a hodnotí je jako odpovědné.
Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy všechny. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Za druhé: Poslanecká sněmovna nadále důrazně odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 346, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Poslanecká sněmovna podporuje finanční kompenzaci pro Turecko a žádá Evropskou komisi o kontrolu a důsledné vyhodnocení vynaložených finančních prostředků.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Návrh byl přijat.
Poslanecká sněmovna považuje za zásadní, aby byla zajištěna především kontrola vnější hranice Schengenského prostoru a proto je nezbytné, aby společná pohraniční a pobřežní stráž byla zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti?
Nyní prosím s faktickou pana poslance Opálku, poté s přednostním právem paní ministryni. Faktická poznámka má před vámi přednost.
Nic k tomu, co bylo jinak řečeno.
Děkuji. Ještě dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Já jsem ho nepodpořil, protože se domnívám, že tak jak byl schválen, je tam řada úskalí a určitě se to projeví časem. Vy jste zřejmě ale pro něj ruku zvedl. Takže to mi připadá dost jako nekorektní od vás.
Děkuji.
A já si za svým hlasováním u všech zákonů stojím a nestydím se za něj. Stačí, když ze zákona o dani z příjmu vyjmeme odpočitatelnou položku, ta zbytečně zatěžuje ty firmy. Já jsem mluvil o zákonném zmocnění zaměstnavatelů vědět, kolik jeho zaměstnanců je členů odborů. Jenom říkám, že ta situace je obdobná.
A nyní faktická poznámka pana poslance Pojezného. Připraví se pan poslanec Brázdil. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Myslím, že to vůbec tak není. A pokud to bude rozdělovat Ministerstvo školství, tak je to jenom dobře, protože si vytvoří systém, bude mít k tomu ten registr a bude vědět cíleně, kam tyto peníze posílá.
Urazil jste mě a řekl jste hloupost. Skloňuje se Stanjura. Stát není žádná rodina. Rodina je úplně něco jiného. Jak můžete říkat, že stát je rodina? To je úplně něco neuvěřitelného! Nemá to vůbec v gesci. Vím, že on by chtěl rozhodovat o každé koruně.
Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ten pořádek přece chceme všichni. Kde to končí? To potom za nás stát povede naše domácí účetnictví, abychom se náhodou nepředlužovali? To je ten problém. Ten problém je přece v tom, že svobodu ať už jednotlivce, nebo spolku omezím jenom tehdy, je-li to nezbytně nutné.
Dovolte mi několik vysvětlení. Za prvé co se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Ploce, to ne že by měl u mě protekci na rozdíl od pana poslance Stanjury, ale reagovala jsem ve svém úvodním slově na proběhlou rozpravu v prvním čtení.
Eviduji vaši žádost o odhlášení. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Nyní tedy s přednostním právem vystoupí pan předseda Černoch a připraví se pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo.
Pokud jste sledoval, pane premiére, dnešní média, tak to bylo jasným důkazem. Ale otázka: Proč se tedy nepřipojíte ke Slovensku a Maďarsku a kvóty odmítnete, nebo nepřijmete? Podmínky, které se dohodly na summitu Evropské unie s Tureckem, drasticky ohrožují bezpečnost České republiky. Dohodu s Tureckem lze rozdělit na dvě části. První je domluva o výměně imigrantů jeden za jednoho a nastavení mechanismu, jakým se to bude dít. Druhá část dohody je, čím za to Evropská unie zaplatí a potažmo i naše Česká republika. Zaplatíme za to naší bezpečností. Vízový styk s Tureckem je jedním ze základních pilířů naší bezpečnosti před pronikáním radikálů z Blízkého východu. Pane premiére, tím, že ho takto skokově zrušíte, ohrožujete bezpečnost všech občanů České republiky. Vízový styk s Tureckem platí už dlouhou dobu a jeho opodstatnění potvrzují bezpečnostní experti. Nemůžeme si přece dovolit bezvízový styk se zemí, která se chová tak, jak se chová, která nevyvrátila to, že obchoduje s Islámským státem, ve které se pohybují radikálové z Islámského státu. Nezměnilo se nic. Naše bezpečnost byla pouze vyhandlována za dohodu, která stejně nebude fungovat. Turecko si prosadilo podmínky, kterými vykoplo dveře od Evropské unie, a vy jste tomu, pane premiére, bohužel ještě tleskal a radoval se z toho. Nebudu se pouštět do rozboru, jak těžké je rozlišit, kdo je a kdo není skutečným uprchlíkem, ale podstatné je, že v žádném případě nevěřím tureckým a řeckým úřadům, že takovéto procesy jsou schopny zvládnout. Všichni známe případy ztracených dokladů, padělaných pasů či nespolupráce s úřady. Status uprchlíka před válkou se stane předmětem neuvěřitelné korupce. Peníze, které uprchlíci dosud platili převaděčům a pašerákům, teď budou platit tureckým úředníkům za to, že je uznají za uprchlíky. Merkelová si tímto připravuje půdu na zavedení superkvót. Nepůjde už o pár tisíc lidí, ale o statisíce. Za půl roku se v Řecku nashromáždí třeba půl milionu lidí a situace bude neudržitelná. Evropská komise pak přijde s tím, že si je členské země musí okamžitě převzít. Přerozdělování bude gigantické. A my se odmítáme účastnit těchto dohod, protože na ně naši občané jenom doplatí. Česká republika se od imigračních kvót musí distancovat stejně, jako to udělal Fico na Slovensku nebo Orbán v Maďarsku. Česká republika musí po vzoru těchto zemí kvóty odmítnout a vypsat o nich referendum. Proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna přijala tato usnesení, díky kterým by se politika české vlády měla změnit. Usnesení samozřejmě ještě přečteme v podrobné rozpravě, ale chtěl bych vás seznámit s tím, co budeme navrhovat. To první: "Poslanecká sněmovna A druhé usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby
Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Fiala a připraví se paní poslankyně Dobešová se stanoviskem klubu.
A to je asi všechno, co jsem mohl stihnout.
To je to všechno. Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Nina Nováková, která ale není přítomna. Pan poslanec Beznoska také není přítomen, paní poslankyně Chalánková také není přítomna, paní poslankyně Lorencová... Ne, vaše strana již dvacet minut vyčerpala.
Co jsem spáchala?
Tak, paní poslankyně nechce promluvit. Tím jsme vyčerpali všechny řádně přihlášené do rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž neeviduji žádnou přihlášku. Prosím, pane zpravodaji. Poté pan poslanec Černoch, paní poslankyně Němcová, pan poslanec Holeček.
za druhé nadále důrazně odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců; za šesté považuje za zásadní, aby byla zajištěna především kontrola vnější hranice schengenského prostoru, a proto je nezbytné, aby společná pohraniční a pobřežní stráž byla zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat;
Další usnesení načtou asi kolegové a pak vás poprosím, pane zpravodaji o to, abyste přednášel, protože je tady návrh pana kolegy Kováčika, aby se o usneseních hlasovalo jednotlivě. Prosím, nyní s přednostním právem pan předseda Černoch.
Děkuji za slovo. První: Poslanecká sněmovna za druhé odmítá zavedení bezvízového styku s Tureckem; Druhé usnesení: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby za prvé okamžitě zastavila přijímání nelegálních imigrantů na základě imigračních kvót; za druhé vypsala referendum o imigračních kvótách; za čtvrté připravila návrh zákona, který postaví mimo zákon politický radikální islám.
Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Němcová, po ní pan poslanec Okamura.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Ale vy jste měli zástupce na grémiu a na tom jsme se takto dohodli. Prosím, máte slovo.
Považujeme tento bod jako opravdu nejdůležitější, a proto navrhujeme zařadit tento bod jako první bod dnešního jednacího dne.
Ano, samozřejmě, pane poslanče, to je vaše právo, ale byl kompromisní návrh na 16.30 nejpozději. Pokud na něj samozřejmě dojde dřív, budeme o něm jednat. Samozřejmě, mohu o tomto nechat hlasovat.
A prosím vás o podporu. Zoufalí občané těchto měst již začali dnes sbírat podpisy pod petici proti umisťování migrantů v jejich městech.
Já se domnívám, že i pan poslanec Stanjura rozumí tomu rozdílu. Nelze to tedy srovnat s nějakým záměrem státu, že mu chybí evidence odborářů. Se sportovním prostředím byla zajištěna shoda a dohoda v úpravu rejstříku, projednala a podpořila ten obsah pozměňovacího návrhu pana poslance Ploce Národní rada pro sport. Samozřejmě jsem bojovala o peníze z asignací. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl, a nepolemizujte. Já jsem nemluvil o odměnách odborářů.